Je to skvělé a jenom to doporučuji, ale měli bychom to nějakým způsobem podpořit. Takže to řešení by mělo být samozřejmě komplexní.
Eviduji čtyři faktické poznámky.
Dámy a pánové, myslím si, že politik by neměl jenom sledovat vývoj, ale měl by se ho snažit i ovlivňovat. Já souhlasím s tím, že bychom měli přistupovat ke komplexním řešením.
Opět vás poprosím, kolegyně a kolegové, abyste snížili hladinu hluku v sále.
Občanská demokratická strana tento vládní návrh zákona podpoří. Takže z naší strany podpora.
Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo, paní poslankyně.

Děkuji za pozornost.
Poprosím pana poslance Miholu o jeho faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, krátce za klub KDU-ČSL. To je všeobecně známo. Současně navrhovanou změnu zákona chápeme jako nástroj, který nízkopříjmovým rodinám umožní lépe zvládnout nákladový náraz. Proto ji podpoříme. Tady souhlasím s kolegou Kalouskem. Tam těch prostředků je mnohem, mnohem více na podporu porodnosti a nějak se to příliš nepohnulo.
Nicméně zase se může stát, že ta výstavba jako taková bude nižší.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Dalším přihlášeným je pan poslanec Fiala.
Zdůvodňoval jsem to postavením živnostníků a drobných podnikatelů vůči zaměstnancům. Ještě bych k tomu chtěl něco přidat. My teď od vlády slyšíme v souvislosti s přípravou nového rozpočtu, jak bude nejrůznějším skupinám zaměstnancům přidávat, co všechno rozdá, komu všemu se navýší mzdy, kdo všechno bude zvýhodněn. A my se tady ještě chystáme přijmout opatření, které i tu malinkou výhodu, kterou riskující živnostníci mají, a to jsou výdajové paušály, tak je ještě chce omezit a zrušit. To mi připadá jako naprosto nespravedlivé a opravdu cítím povinnost se těchto aktivních lidí, živnostníků, zastat a znovu vás vyzvat, abyste si takový krok dobře rozmysleli. Máte k tomu úplně jednoduchou možnost, když podpoříte můj pozměňovací návrh pod písmenem G. Týká se strašně jednoduché věci, že se vypustí bod 41, který se právě vztahuje na omezení výdajových paušálů živnostníků. Dámy a pánové, ta nerovnost mezi těmi, kteří jsou zaměstnáni, a těmi, kteří podnikají, se tím, co dnes se tady chystáte schválit, bude jenom zvyšovat. Rozmyslete si to.
Děkuji panu poslanci Fialovi. Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto zákona. Kdo je proti? Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Vážený pane předsedo, vážení kolegové, navrhuji následující postup hlasování.
Ptám se, kdo z poslanců se hlásí k proceduře. Hlásí se pan poslanec Urban. Pokud nemáme jiný návrh k proceduře - pan poslanec Stanjura má návrh k proceduře.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání. Takže máte slovo, pane poslanče,
Jak bylo avizováno, mám tu pro vás výsledky oněch dvou tajných voleb, které jsme realizovali v obědové pauze. Co se týká stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie, bylo vydáno 144 hlasovacích lístků, odevzdán byl stejný počet, tedy 144 lístků. V této volbě tedy nebyl zvolen nikdo. Konstatuji, že pro Hanu Pýchovou bylo odevzdáno 95 hlasů. Hana Pýchová tedy byla zvolena členkou Nejvyššího kontrolního Takže může, nebo měla by proběhnout ve dvou kolech.
Ano, já na základě návrhu předsedy volební komise otevírám rozpravu k navrženému postupu, tak jak bylo předneseno. Nyní vás poprosím, pane předsedo, o návrh, abyste ho přednesl a já o něm dám hlasovat. Je to hlasování číslo 190, přítomných poslanců je 116, pro takto navržené usnesení je 102 poslankyň a poslanců. Návrh usnesení byl přijat.
Je to lhůta do pondělí 29. září do 12 hodin. Klasicky prosím k nám do sekretariátu volební komise. Hezké odpoledne.
Já vám děkuji, pane předsedo. Dorazila ke mě další omluvenka. Otevírám rozpravu, do které mám přednostně přihlášeného pana předsedu Okamuru.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi za hnutí Úsvit úvodem říct, že každou podporu rodiny vítáme a budeme hlasovat pro zavedení porodného nejen na první dítě, ale nově také na druhé dítě, tak jak navrhuje vláda. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi jen ve stručnosti okomentovat předložený návrh. Za pozitivní bezesporu v hnutí Úsvit považujeme slevy na daních pro rodiče dětí a také pro pracující důchodce. Vzhledem k nedůstojně nízkým důchodům tak alespoň dáváme větší možnosti, jak si mohou sami senioři přilepšit. Co se týče slevy na daních pro děti, tak zvýšení porodnosti je a musí být jedním z klíčových...
Ctěné kolegy, zvláště předsedy poslaneckých klubů, poprosím o klid a prosím pana poslance, aby pokračoval.
Opět tady narážíme na to, že nejdřív je potřeba si zamést před vlastním prahem, a pak tady můžeme navrhovat zlepšení. Za pozitivní bezesporu považujeme slevy na daních pro rodiče dětí a také pro pracující důchodce. Co se týče slevy na daních pro děti, tak zvýšení porodnosti je a musí být jedním z klíčových cílů státu. Samozřejmě zcela zásadní musí být podpora rodin, které pracují. V tomto ohledu je porodné, které ještě budeme projednávat, pouze symbolickým bonusem těm, kde se rozhodli mít dítě, a jak víme, porodem problémy a výdaje pro rodinu teprve začínají. A je samozřejmé, že je daleko lepší zvýšit rodičům výplaty než jim vyplácet plošné příspěvky. V principu by samozřejmě bylo správné, aby slevy byly na každé dítě z řádných pracujících rodin, aby byly v takovém případě na každé dítě stejné, ale i daleko vyšší. Dostupné studie ukazují, že největší vliv na porodnost slušných a řádných rodin má celkové zázemí, které rodiny mají. Tady všude máme stále co dohánět. ČSSD a poslanci ČSSD tady opakovaně ruší. Opakovaně mě nenechají domluvit. Dostupné studie ukazují, že největší vliv na porodnost slušných a řádných rodin má celkové zázemí, které rodiny mají. Tady všude máme stále co dohánět. Je třeba masivně motivovat slušné a pracující rodiče, aby měli děti. Proto pod jiným tiskem, který budeme dneska projednávat, předkládáme návrh, aby dával porodné stát bezúhonným matkám s pracovní minulostí na každé dítě. Je třeba dále poskytnout daňovou slevu na každé dítě. V rámci EU je výše našich slev zhruba v polovině průměru. Jak ale víme, nelze mechanicky přepočítávat. Životní úroveň našich rodin je daleko nižší než ve vyspělých zemích na západ od nás. Stávající slevy na děti, které navrhuje vláda, proto jsou spíše symbolické a samozřejmě nejsou vůbec dostačující. Pochopitelně je třeba diskutovat, proč je stávající škola tak drahá. Proč nemáme v rámci povinné školní docházky učebnice zdarma. Proč kroužky nezajišťují školy, ale stává se to výdělečným byznysem pro soukromé firmy. V této souvislosti znovu a opakovaně žádám vládu, aby předložila ucelenou dlouhodobou koncepci podpory rodin s dětmi a zvýšení porodnosti tak, aby český národ přestal vymírat. Jako jiný symbolický krok bereme zrušení paušálu pro živnostníky s obratem nad dva miliony. V prvé řadě je třeba říct, že toto zrušení je zdánlivě opodstatněné. Proč by měl mít paušál poradce, který nemá žádné náklady, stejně jako zemědělec nebo instalatér, kteří musí do své práce skutečně investovat. Také samotná hranice dva miliony hrubého obratu ročně je v mnohých oborech nízká. Jsou obory, kde se pracuje se skutečně vysokými provozními náklady a velmi nízkou marží. Daňový paušál je velmi dobrý nástroj k tomu, aby ušetřil stát i živnostník. Záleží na tom, z jakého pohledu se na to díváme. Například v Praze, kde finanční úřady absolutně nestíhají a nezvládají množství daňových poplatníků kontrolovat, by bylo naopak nejlepším řešením, aby se okruh těch, co daní paušálem, rozšířil, otázkou je potom nastavení paušálu samozřejmě, a ne naopak. V tomto ohledu jsme absolutně proti návrhu, který zvyšuje daně živnostníkům. S tím rozhodně nemůžeme souhlasit. A samozřejmě v této souvislosti, přestože odmítáme tento návrh na zvyšování daňové zátěže živnostníků v době současné nezaměstnanosti přes 600 tisíc českých občanů, tak jsme samozřejmě ochotni diskutovat a budeme pracovat rádi společně na tom, aby byl daňový systém co nejprůhlednější a nejspravedlivější. To samozřejmě.
Děkuji panu předsedovi Okamurovi. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Vilímec.
Pan předseda Stanjura si přeje, abychom o tom rozhodli hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem procedury, který přednesl pan zpravodaj, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Mé stanovisko je souhlas.
Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?
Třetí, další hlasování je -
Moc se omlouvám, zpochybňuji hlasování.
To je námitka proti hlasování. Myslím, že můžeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu?
Další návrh, definice bytu a ubytovacího zařízení. Zřejmě při přepisu se změnilo slovíčko, mělo by tam být jedna místnost. Jinak platí všechno tak, jak bylo, a je to definice. Návrh zase podal pan poslanec Zbyněk Stanjura. Současně tak nebude hlasovatelný ani návrh, který tam máte ten původní, paní kolegyně Nytrové.
Paní poslankyně, já bych se chtěl akorát zeptat - vaše pozměňující návrhy byly načteny do skončení druhého čtení? Dobře. V tento moment mám dvě přihlášky do diskuse. Je zde paní poslankyně Chalánková, správně, a po ní je pan poslanec Bendl.
Co jsem to chtěl říct? Toto bylo zamítnuto. A podívejme se, jak je tedy navržen vládní návrh. Toto je nahrazeno povinností neomezené přístupnosti k pitné vodě a povinností mít záchod jakýkoliv, tedy zřejmě i díru v zemi. Uniká mi ovšem, jak vlastně předmětná novela zákona o hmotné nouzi řeší možnost zneužívat dávky mezi některými podnikateli. Už definice, a teď cituji: "jiný než obytný prostor nebo stavba pro individuální či rodinnou rekreaci" nám říká, že se tu nezužuje, ale naopak rozšiřuje prostor, okruh dotovaného bydlení a nároky na jeho kvalitu se zároveň snižují. Takže to má být vládní návrh řešení či strategie sociálního bydlení? Že za vládní peníze podpoříme a dotujeme chudé občany nebo sociálně vyčleněné a šoupneme je do chatek nebo do nějakého stanového městečka? Zřejmě to tedy je ta koncepce, kterou v tuto chvíli vláda předkládá. Ale pak mi nezbývá než konstatovat, že neschopnost této vlády předložit zákon o sociálním bydlení, který by problematiku komplexně řešil, opravdu graduje. Takže to není něco náhodného nebo nějaký individuální krok. Jsem si vědom toho, že jsme v situaci, kdy je mnoho lidí vděčných i za zahradní chatku, protože je to stále lepší než trávit noc v tramvaji nebo na lavičce. Jaký je náš problém? V prvé fázi bych se pozastavil nad tím, proč tyto výhodné kšefty za své vlastní peníze neumí udělat stát a obce? Ideální formou by třeba mohl být zákaz poskytování sociálního bydlení v ubytovnách komerčními firmami, abych tedy také nastínil nějaké návrhy řešení. To by se muselo samozřejmě vyčlenit, ale to je prokazatelné. Zákon by měl naopak zcela jasně odlišit standardní bydlení a ubytovny, které smí jako nouzové řešení provozovat pouze obec nebo třeba dobročinné neziskové organizace. Hlavně by to dostaly pod kontrolu obce, nikoliv že to mají pod kontrolou spekulanti, jako je tomu nyní. Na ty taky nezapomeňme! To všechno spadá pod sociální bydlení: mladé rodiny, sociálně slabí důchodci. Není ale kvůli tomu ani nutné často stavět, protože jak víme, v republice jsou tisíce volných bytů a nemovitostí. Ostatně máme tu vyloučené lokality s extrémně nízkými cenami bytů, které mohou obce lacino skupovat a bydlení poskytovat lidem, kteří do lokality přinesou pořádek.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Syblíka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Pane poslanče, s námitkou? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou proti záznamu o hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Takže námitka pana poslance Koubka byla přijata. Za druhé poprosím o klid! Za třetí vás odhlásím. Zahajuji opakované hlasování o návrhu pana poslance Faltýnka. Ptám se, kdo je pro, abychom jednali po 19. hodině, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ale nikoho nevidím, takže předpokládám, že námitky nejsou, a s přednostním právem chce vystoupit pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura.
Pane předsedo, děkuji za slovo, ale to, co předvádí vládní koalice, je opravdu neuvěřitelné. Zkuste vyzkoušet někoho z nás nebo z vás, jaké body vlastně teď budeme projednávat. Vy si tady na sílu prohlasujete - máte na to právo, já to nijak nezpochybňuji. Pan předseda Faltýnek, teď nevím, načte bod, který má předkládat paní ministryně Jourová. Tak my tady budeme v noci sedět a paní ministryně je omluvená! To vám přijde normální? Je omluvena! Ale v zastoupení, to je nic. Je to opravdu závažný zákon! Bez předkladatele, večer! To je opravdu neuvěřitelné! Zítra jsou interpelace, že? Tak se podívejte. V pořadí písemných interpelací skoro všechny na premiéra! A co dělá zítra pan premiér? Mítink v mém volebním regionu, v mém okrese, v Hlučíně, který má 14 500 obyvatel. Po třech měsících jsou interpelace a premiér dělá kampaň! Žádnou dohodu nedržíte! To bude výborné! Už se fakt těším na debatu o veřejných zakázkách s tím zastupujícím ministrem. Pořád říkáte investovat, investovat. Prvé čtení honem, honem, večer, nečekaně, ve středu, někdy mezi 19.30 a 19.35, hlavně nevystupujte, honem, honem, abychom byli efektivní. Vám to možná vyhovuje. Vy k tomu nevystupujete, vy mlčíte, jenom hlasujete, ale my k tomu debatovat chceme a chceme, aby někdo na naše otázky odpovídal.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se naprosto ztotožňuji s tím, co tady říkal můj předřečník. A to, co vaši ministři předvádějí mimo tuto půdu, je ještě otřesnější. A nechci tady mluvit, co dělají, a doufám, že v následujících týdnech či měsících se to ukáže v plné nahotě. Čeho jsou schopni uprostřed Evropy! Nicméně prosím, já už jsem značně rozezlen z chování pana předsedy Sklenáka, pana předsedy Faltýnka i pana předsedy Miholy. Opravdu, tohle už není korektní jednání. A dva úplně klíčové návrhy vy tady chcete zmatlat po 19. hodině bez resortní ministryně? Zákon o veřejných zakázkách, technickou novelu by každý spíchnul za 14 dní! Ta tady mohla být klidně v červnu! Teď dokonce už ke konci roku měla přijít velká novela, která by implementovala evropskou směrnici. Nevím, kde je. Zbytečné, zbytečné. Jakou kvalitu legislativy tady předvádíte, předvedla paní ministryně práce a sociálních věcí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Podrobnější komentář jsem již přednesla v rámci prvního čtení. Vysvětlím proč. To, že to úředníci úřadů práce někdy nestíhají nebo to fakticky neřeší, má mnoho důvodů. Jedním z těchto důvodů je také to, že by se v neřešitelné situace mohly ocitnout rodiny s dětmi. I stávající legislativa umožňuje fakticky spolubydlící osoby hodnotit. Proč je hodnotíme?